Poměrně málo omluvenek. Pan předseda vám chce něco důležitého sdělit, tak by bylo vhodné, kdybyste tomu věnovali pozornost. U podpisových archů je k dispozici zároveň průvodní dopis nás poslanců předsedovi Národního shromáždění Francie Richardu Ferrandovi. Dopis s podpisovými archy bude předán na velvyslanectví Francie v Praze. Děkuji, to bylo sdělení pana předsedy. Nejdřív, než budeme pokračovat, tak je zde prostor pro návrhy ke změně pořadu schůze.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl dvě změny pořadu schůze.
Dobře, děkuji. Takže to jsou tři návrhy. A nyní pan poslanec Lukáš Kolářík, poté pan poslanec Ferjenčík.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Pan Stanjura ještě neodůvodnil svých 750 pozměňovacích návrhů. Mně přijde rozumnější probrat předtím jiné zákony.
Opět se zeptám na upřesnění, protože již máme návrh na zařazení na konec bloku druhých čtení. Není tomu tak.
Děkuji.
Děkuji. Pokusím se vám je spíše stručně nějakým způsobem odůvodnit a zhodnotit. Změny, které jsme vám doporučili, jsou dvojího charakteru.
Děkuji, pane předsedo. Žádný zájem nemám. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Takže pane ministře, máte slovo hned.
Cílem předloženého návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním. Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, tedy bez výše uvedeného souhlasu služebního funkcionáře. Návrh je výsledkem kompromisu, který vzešel z činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců bezpečnostních sborů, odborových organizací a Ministerstva vnitra.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.
Děkuji. Teď bych ještě zmínil podnikání a nepodnikání. Personální oblast. Protože natáčeli, tak byli odejiti. Účast příslušníků je proti vůli vedení policie, nicméně jedná se o uměleckou činnost a policistu za to nelze postihnout. To je při současném pojetí zákona, který tady je, protože to je umělecká činnost. Já se vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, ptám, co je na tom tak špatně, že policista ukazuje práci policie v nějakém hraném seriálu. Za to je budeme vyhazovat? Vím, že nelze přesně napsat katalog činností, které by policista mohl dělat, protože něco jiného bude pro příslušníka dopravní policie, něco jiného pro příslušníka služby kriminální policie, něco jiného pro hasiče, něco jiného pro příslušníka vězeňské služby. Obávám se, že tímto rozvázáním v tom dopise, který napsal, pan ministr třeba zmiňoval, že asi nebude problém, aby policista byl řidičem autobusu. Nebo jestli očekáváme, že si koupí někdo autobus a bude čekat na zatelefonování, jestli náhodou není volný řidič autobusu a nemá volný autobus doma u baráku, nevím, do jaké míry si policista může dovolit koupit autobus.
Já také děkuji, pane poslanče. Než dáme slovo dalšímu řečníkovi, tak zde mám nějaké omluvenky. Tak snad to zvládneme dojednat. Prosím.
Děkuji za slovo. Jak jsem již uvedl při projednávání návrhu novely na jednání výboru pro bezpečnost, existuje zde řada rizik, která přijetí zákona v této navržené podobě přinese. Příslušníci bezpečnostních sborů mají řadu povinností, které vyplývají z jejich postavení úředních osob, které musí nestranně, řádně a svědomitě plnit. Jsou povinni dodržovat služební kázeň, uposlechnout rozkazu nadřízeného, provést služební zákrok v době svého volna - to bude důležité pro další prezentaci - a plnit další povinnosti, které jsou uvedeny v zákonech a služebních předpisech. Další důležitý bod: vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jejich politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, a neohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Obávám se, že o některé výhody by v budoucnu příslušníci bezpečnostních sborů mohli přijít. Proč také dělat výjimky, když si navíc budou vydělávat a podnikat?
Dále se stanoví pravidla pro komunikace emitenta s akcionáři prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře cenných papírů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
V podstatě jde o transpozici příslušných evropských zákonů, tak jak tady hovořila paní ministryně.
Já se omlouvám. Máte pravdu. Takže do rozpravy obecné není v tuto chvíli nikdo přihlášený. Je přihlášen. Pan předseda Stanjura. Takže prosím, máte slovo.
Je tady hrozně ospalá atmosféra. Tak si řekněme, co je to za zákon a jak rychle ho v Evropě připravili. Už po jedenácti letech přistupujeme k implementaci směrnice. Že to implementovat musíme, to je pravda. Svět se změnil, ale my řešíme to, že v roce 2008 padaly americké banky a akcionáři nevěděli, kolik bere management amerických bank. A díky tomu navrhujeme v zákoně, aby u privátní firmy se zveřejňovaly podrobné informace o platech managementu - ne všem akcionářům, s tím já naprosto souhlasím, ale všem. I těm, kteří akcionáři nejsou. Ale tento boj jsme už prohráli. Směrnice už platí. Já jsem předložil tři pozměňovací návrhy na rozpočtový výbor. Jeden byl přijat. A to je důležité - sankce za nesplnění nových povinností musí být podle té směrnice přiměřené a odrazující. A v tom návrhu zákona, v implementaci této směrnice vláda navrhuje jako sankci úplnou bezplatnost výkonu člena představenstva. Je tam ta sankce, že členové představenstva pracují zadarmo. Podle našeho názoru je ta sankce příliš tvrdá, a proto navrhujeme jinou sankci. Bez sankce to nejde. Směrnice, jak jsem říkal, říká, že ta sankce musí být přiměřená a odrazující. Samotný výkon funkce je ovšem kompletní činností a podle zákona o obchodních korporacích přísluší odměna z titulu smlouvy o výkonu funkce. My jsme přesvědčeni, že tento způsob sankce za nedodržení zákona, protože už to bude v zákoně, je dostatečně účinný, přiměřený, dostatečně tvrdý, ale přitom systémový.
Já se potkávám s desítkami, možná stovkami podnikatelů, kteří si EET nepřejí. Jsou to zejména ti malí a střední. Já prostě znám spoustu - a klidně je paní ministryni přivedu - malých a středních podnikatelů, kteří to opravdu vidí jako věc, která může zlikvidovat jejich podnikání. A co se týče té paušální daně, kterou tu paní ministryně zmínila, já si také myslím, že je skoro jedno, jestli to měl ten či onen politický subjekt v programu dříve či neměl. Takže to, že máte něco v programovém prohlášení, to je spíše pravděpodobnost, že to nikdy světlo světa nespatří.
A nyní prosím pana poslance Staňka. Připraví se pan poslanec Pávek. V tuto chvíli máme tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže nemůžeme paušalizovat, že to byl jenom zástupce velkého konglomerátu. Byl to zástupce právě pestré plejády prodejen. Druhá reakce ohledně likvidace drobných podnikatelů nebo drobných živnostníků. Zavedení EET, to je samozřejmě věc, u které se tady můžeme spořit další hodiny. A EET je žádným způsobem nelikviduje. Dneska to priorita je. Mají perfektně vedené sklady, vědí, co jim dochází, vědí, co mají dokoupit. Takže není to takhle černé, jak se to tady snažíte malovat. A poslední poznámka ohledně zanikání prodejen na malých vesnicích. Prosím vás, to není tím, že by opět tady ten relativně nízký náklad je položil. To je prostě tím, že většina obyvatel vesnic pracuje ve velkých městech a prostě si nakoupí tam, kde pracují. Takhle to vypadá v praxi.
Také děkuji. A prosím pana poslance Pávka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V podstatě to byli všechno zástupci firem, které jsou řízeny manažersky. Ti lidé sami ve většině případů nikdy žádnou hodnotu nevytvořili, pouze řídili, a proto je pro ně i EET jistou formou kontroly směrem dovnitř do těch podniků. To je pro mě pochopitelné. Já se domnívám, že to je špatně a měli bychom správně rozlišit.
Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Kobzu. Připraví se pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já sleduji příspěvky svých předřečníků a mám pocit, že asi žiju v nějaké jiné galaxii, nebo v jiné společnosti, protože bydlím na venkově, bydlím v malé vesnici a tam rozhodně nedochází k tomu, že by si lidé, kteří pracují v místním zemědělství, jezdili nakoupit do města. A co se týče řemeslníků, tak si uvědomme, že šikovný řemeslník nemusí být dobrý ajťák. Takže když nějaký IT technik vysvětluje kominíkovi, jak má obsluhovat EET, tak je to asi totéž, jako kdyby ten kominík vysvětloval tomu ajťákovi, jak má vyčistit komín. Takže já bych prosím vás tady volal po zdravém rozumu. Jsem proti tomu, aby se zaváděla druhá vlna. Děkuji.
Děkuji a prosím pana poslance Munzara s faktickou poznámkou.
Já chci vaším prostřednictvím zareagovat na pana kolegu Staňka, kterého si osobně velmi vážím, nicméně tady s ním nebudu souhlasit a budu s ním velmi polemizovat. Pro toho malého živnostníka, který má ten jeden konzum někde na obci a prodává pouze základní potraviny, když se bavíme už o zavedených vlnách EET, tak je to samozřejmě docela podstatné, peníze. A určitě má jiné priority. Rozdělila společnost na zaměstnance a podnikatele. A tou negativní atmosférou ještě bylo zapříčiněno to, že v souvislosti s EET byly zavedeny restriktivní pokuty, které nejsou vůbec za to, že by nějaký podnikatel chtěl obcházet svoje daňové povinnosti. Jsou za banální chyby, administrativní chyby. A to je ten problém. A ten problém je ta restrikce. A ten problém je ten restriktivní přístup i Finanční správy, za co pokutuje. To vytvořilo tu negativní atmosféru ve společnosti.
Děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče.
Já řeknu svoji vlastní zkušenost. Takže ten, kdo tady říká, jak je to náročné, jak prostě to nikdo nezvládne, tak lže.
Druhým volebním bodem je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Dnes by mělo proběhnout druhé kolo první volby, jelikož jsou stále k dnešnímu dni v Kontrolní radě Technologické agentury neobsazena tři místa. V něm byli zvoleni pan Lubomír Grmela, paní Anna Putnová a pan Martin Wichterle. Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající tři neobsazená místa, to je šest kandidátů: pan Rostislav Drochytka, pan Martin Nečaský, pan Eduard Palíšek, paní Vlasta Radová, paní Hana Vykopalová a paní Mirka Wildmannová. Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, prosím, pane předsedo, abyste tento bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb. Výsledky volby vyhlásím na začátku dnešního odpoledního jednání a zároveň avizuji, že vyhlásím novou lhůtu k bodu Návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.
Přerušuji projednání tohoto bodu na provedení tajné volby.
Týká se to palivového dřeva v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky, pilin, dřevěných zbytků dřevěného odpadu a též aglomerovaných do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů. Tímto návrhem reaguji na to, abychom nejenom zpřístupnili toto palivo, ale abychom také...
Prosím, pokračujte.
Děkuji. Takže byl bych rád, kdybychom i toto dokázali podpořit. Je to jasné vyjmutí, kdy vyjímáme z povinnosti mít EET prodej ryb na samostatném prodejním místě.
Prosím, pokračujte.
Proto jsem šel touto cestou, kdy jsem adekvátně použil tuto principiální argumentaci. Ten první je na částku 1,5 milionu korun a druhý na 2 miliony korun. To znamená, je to reakce na obtížnou situaci dostupného bydlení tak, abychom lidem snížili tyto náklady. Takže to je tento návrh. A pak mám druhý návrh... Jenom podotýkám, že u tohoto návrhu je účinnost odložena až k 1. lednu 2021, aby případně Ministerstvo financí mohlo jednat o výjimce, případně o úpravě evropské legislativy. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Nyní pan kolega Skopeček.
Děkuji pěkně za slovo. Děkuji pěkně za pozornost.
To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, písemně přihlášený byl poslední.
Děkuji za slovo. Chtěl bych vám vyjádřit, paní poslankyně, která jste hovořila přede mnou, svůj hold za tenhle pevný postoj, za to, že opravdu pro vás vždycky byla odbornost na tom prvním místě. Já mám před sebou sjetinu, jak jste hlasovala o potvrzení předsedů výborů bezpečnostního, rozpočtového a řady dalších, a konečně teď vím, co pokládáte za odbornost. Děkuji vám za tuto informaci.
Já se také vyjádřím. Je to taková vážná atmosféra. Sledujeme třetí díl seriálu odvolávání mojí osoby ze školského výboru. Pro diváky, kteří neviděli první a druhý díl, je uklidním, že jako v každém správném seriálu to nevadí a velice rychle se i v tom třetím díle dostanete do děje. Zpráva do českých sboroven je jasná. To je ta zpráva, to v těch sborovnách doufám bude dostatečně slyšet. Ta koalice není náhodná, protože byl jste to vy, pane předsedo , který otevřel dveře inkluzi do českého školství tehdy jako ministr školství. Neudělal jste to s takovou vervou jako vaše následovkyně, spíš tak rozpačitě a neutrálně, jak je vaším zvykem, ale byl jste to vy. Čili tato inkluzivní koalice je teď ta, která tuto změnu činí. Druhé, co chci říci. Neodvolávají mě z předsedy školského výboru, ale z člena, protože předsedu si volí výbor v tajném hlasování. A tam se Občanské demokratické straně nepodařilo postavit takového kandidáta, který by získal dostatek hlasů. Ale chtěl bych vás jenom poprosit, už nikdy nehovořte o nějakých věcných tématech a o odbornosti a o takovýchto věcech. Mluvte o politických dohodách, mluvte o korytech, mluvte o handlech. Čili o tom klidně mluvte, ale už nikdy nemluvte o věcných řešeních. Já jsem zaznamenal několik výroků, když jste hodnotil , kdo jak hlasoval v tajné volbě na školském výboru. V tom případě by se tím měl zabývat mandátový a imunitní výbor. V druhém případě jste lhal, netušíte nic, a jak jsem poslouchal paní poslankyni Majerovou, tak asi to bylo maličko jinak, než co jste sděloval tady veřejnosti před chvílí. Je to poměrně zajímavá věc. Já si vážím všech českých občanů, všech voličů, a také z tohoto důvodu respektuji naprosto všechny jejich zástupce zde ve Sněmovně. Pro vás je nadpoloviční většina českých voličů jakýsi póvl a neustále útočíte zde na jejich všechny možné zástupce a mlátíte je tady s tím po hlavě. Takže v této věci bych vám rád řekl , že vy sám jste byl zvolen koalicí ANO, SPD, KSČ, jinak to matematicky nevychází. Dokonce v té šesté volbě, kdy se to tady řešilo, jste si to tady nějak vybrečel. Všem vám děkuji za případnou podporu a to je tak asi zatím všechno.
Děkuji, pane poslanče za vaše vystoupení. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Černohorský. A pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že na začátku tohoto volebního období byly udělány dohody. Ty dohody platí. A myslím si, že odborníků na školství v této Sněmovně, kteří minimálně dosahují kvalit pana poslance Klause, je tady spousta i z jiných klubů.
Nyní vystoupí pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.
Takže děkuji za slovo.
Tak v tom případě paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem v rozpravě pan předseda Stanjura.
Co se týká jeho výměny nebo nevýměny v čele školského výboru, je mi to upřímně jedno. Celou dobu se velmi korektně vyjadřuji tak, že se jako poslankyně - mimochodem slyšeli jsme tady, že pan Klaus vaším prostřednictvím velice respektuje , respektuje úplně všechny tady v tom sále, všechny nás respektuje, bohužel to nejde vidět v rámci jeho chování a jeho vystupování. A já jenom jako poslankyně respektuji, že tato Poslanecká sněmovna má nějaké zvyklosti, má nějakou tradici, má nějaké dohody.